Nejdřív svou oběť oslepí, a potom ji zmrzačí nebo rovnou zavraždí. Je to stejně nebezpečná zbraň jako každá jiná, která vás může zmrzačit do konce života. Pouze takto je možno účinně reagovat na vznik a existenci skupin fungujících na principu obcházení právního řádu, které směřují proti základním demokratickým principům a principům právního státu. Navrhovatel s ohledem na principy správního řízení navrhuje upustit od kumulativnosti parametrů ozbrojených skupin, tak jak byly předloženy navrhovatelem, když takto stanovená podmínka by fakticky znemožňovala postih širokého okruhu nebezpečných uskupení. U změn navrhovaných v § 5 a § 21 je tímto sledováno zachování terminologie srozumitelné pro běžnou osobu. U změn navrhovaných v § 18 jsou v souvislosti s navrhovanými změnami § 1 a § 3 doplněny části na tato ustanovení navazující. Přečtu krátké odůvodnění. Protože my se tady nebavíme o lidech, kteří jsou nelegálně vyzbrojeni. My se tady bavíme o lidech, kterým dal tento stát důvěru a dal jim zbrojní průkaz. My se bavíme o lidech, kteří neporušují žádné předpisy o nakládání se zbraněmi. Ale na tyto lidi, kteří jsou poctiví a vše do puntíku plní, toto ustanovení zákona míří.
Děkuji, pane předsedající.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 Rád bych vám představil pozměňovací návrh, který pod číslem 4481 byl 4. března vložen do systému. Tento návrh byl zpracován na základě připomínek ozbrojené veřejnosti, na základě jednání se střelci a zpracován v úzké spolupráci s Ministerstvem vnitra, s pracovníky, které tady jmenovala už paní kolegyně Černochová, kteří se postavili velmi věcně a velmi konstruktivně k otázkám, které jsem jim tlumočil, které právě vznesly tyto branné spolky, nebo spolky, které se zabývají brannou činností nebo tím, co můžeme za brannou činnost považovat.
Takže ta dvojstupňová kontrola stále není naplněna. Máte ambici v tomto volebním období předkládat změnu zákona? Takže tohle byly připomínky, které jsme tady měli, vy jste slíbili, že se to zkusí, jako tehdejší vládní koalice. Jsme čtyři roky od platnosti tohoto zákona a žádnou kontrolu nemáme. Takže myslím si, že tohle je cesta tím správným směrem - navazuji na to, co tady říkal pan poslanec Luzar, že tady bychom skutečně měli chtít slyšet od představitelů vlády, jakou mají ambici, co s touto kontrolou udělat. Takže určitě bychom pravomoc zpravodajským službám dát měli, ale zároveň bychom měli upravit zákon o té dvojstupňové kontrole zpravodajských služeb tak, aby tato kontrola mohla být konečně realizována a naplněna. Jinak jsme tady s kolegy diskutovali to, jestli budeme navrhovat nějaké zkracování lhůt. Já si myslím, že to není nutné, protože pokud dneska projde první čtení, výbor pro obranu zasedá 4. listopadu, kam bychom tento bod zařadili, otevřeli tak, abychom tento návrh zákona za výbor pro obranu mohli finálně schvalovat 18. listopadu a měli jsme tedy do konce roku tento zákon zprocesovaný. I samozřejmě jsou to otázky nejenom nás poslanců a poslankyň, ale i novinářů. I já jsem si kladla několik otázek, které byly spojené s tím, proč by to zrovna mělo být Vojenské zpravodajství, a ne NÚKIB. NÚKIB má ze zákona jinou roli. Bylo by to možné, pokud bychom NÚKIBu sebrali to jiné oprávnění, které má ze zákona. To prostě možné není, protože by přišli o celou řadu klientů, které mají jako ta metodická instituce. Jediná možnost, která tady je vedle toho dát tu pravomoc Vojenskému zpravodajství, je zřídit další úřad. Kolegyně, kolegové, občanští demokraté by byli poslední stranou v této Poslanecké sněmovně, která by něco takového navrhovala. Naopak máme za to, že těch úřadů máme víc, než je nezbytně nutné. Ale i toto jsme diskutovali v rámci těch seminářů, v rámci výboru pro obranu. Za klub občanských demokratů jsme se takto několikrát sešli. Piráti tady také řekli, že se takto sešli. Protože nebudeme si, dámy a pánové, nic nalhávat, co neprojednáme do konce tohoto roku, to už se těžko bude projednávat v těch pár měsících, které nás pak budou dělit od řádného termínu voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Přeji vám pěkný podvečer, vážené kolegyně, vážení kolegové. První je pan poslanec Pavel Jelínek a připraví se pan poslanec Zdeněk Ondráček. Pan poslanec Marek Benda. Prosím.
Myslím si, že to není otázka jenom obrany, ale přece jenom jako schraňování dat o velkém množství subjektů a že je třeba, aby bylo na něj hleděno nejenom z hlediska obranného, které já naprosto chápu a respektuji, ale i z hlediska práv každého jedince.
Děkuji.
Ano, máte slovo, prosím.
Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, vzhledem k tomu, že hlavní těžiště práce Vojenského zpravodajství je v zahraničí, tak navrhuji, aby to bylo přikázáno i zahraničnímu výboru.
Je nějaký další návrh na přikázání výboru? Takže budeme hlasovat o přikázání stálé komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství. Návrh byl přijat. Dále budeme hlasovat o přikázání ústavně-právnímu výboru. Hlasování pořadové číslo 39, přihlášeno 90 poslanců, pro 85, proti nikdo. Návrh byl přijat. Dále přikázání výboru hospodářskému. Poslední hlasování o přikázání výboru zahraničnímu. Návrh byl zamítnut. S přednostním právem pan poslanec, prosím. Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat. Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, je mi velkou ctí, že mohu uvést tento poslanecký návrh. Troufám si říct, že tento poslanecký návrh a systémové zavedení chráněných účtů v České republice je skvělý počin, a jsem ráda, že se na tom shodujeme v zásadě napříč politickým spektrem. Děkuji, pane předsedající. I tyto částky, které stát posílá, mají být neexekuovatelné, to znamená nepostižitelné, zkrátka patří pro zajištění bydlení nebo například potřeb dítěte.
Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášené tři poslance. Teď jako první vystoupí pan poslanec Pavel Jelínek a připraví se pan poslanec František Kopřiva.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, novela zákona o Vojenském zpravodajství, která rozšiřuje jeho pravomoci na oblast řízení kybernetických hrozeb, přichází v další verzi. Předchozí verze se nelíbily a k téhle mám také zásadní výhrady. Například není uspokojivě vysvětleno, proč byl před pár lety vytvořen Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost, který funguje, a najednou by měl mít podobné pravomoci zase jiný orgán státní moci. Vznikne tím vlastně dvoukolejnost výkonu veřejné moci v oblasti kybernetické bezpečnosti. Důvodová zpráva k zákonu o Vojenském zpravodajství se odvolává na usnesení vlády č. 382 z roku 2016, které je ale neveřejné, tedy není možné ověřit jeho znění. V rámci Vojenského zpravodajství je sloučena rozvědka a kontrarozvědka a už to je problém. Nyní se má přidat ještě nová významná kompetence - monitorování kybernetického prostoru. Tedy není tam striktní oddělení informací získaných při monitoringu kybernetického prostoru od zpravodajské činnosti. Co se týká praktického fungování, Vojenské zpravodajství bude umisťovat do komunikačních sítí speciální instrumenty, které jsou v předkládaném návrhu zákona označeny jako nástroje detekce a které v předchozí verzi návrhu byly označované jako sondy. To ale stále není přesné označení funkce a schopnosti takových zařízení. Některé právnické osoby poskytující službu elektronických komunikací se však obávají, že nástroj detekce může být použit i aktivně, jak k odvrácení kybernetického útoku, tak přímo k takovému útoku. Takovou pravomoc Vojenské zpravodajství tímto zákonem skutečně získá. Potenciálně dotčené firmy zajišťující elektronické komunikace se obávají, že pokud bude nástroj detekce u nich umístěný využit ke kybernetickému útoku, mohly by být dokonce odpojeny od internetu. Tedy toto internetové připojení by bylo ohroženo. Je také třeba dobře zvážit, jaké důvody by vedly k realizaci případného kybernetického útoku. Domnívám se, že rizika zde převažují nad ziskem. Nabízí se jednoduchá technická možnost, aby operátor komunikačních sítí mohl podávat data požadovaná Vojenským zpravodajstvím sám, což by plnilo funkci detekce, samozřejmě na základě schváleného technického řešení. Podobný postup už v praxi existuje u záznamu komunikace. Dalším velkým problémem zákona je kontrola Vojenského zpravodajství při jeho činnosti řízení kybernetických hrozeb. A ministrovi obrany by tím byl podřízen jak kontrolor, tak kontrolovaný. Vhodné by bylo, aby nakládání s osobními údaji, které mohou být značně rozsáhlé, podléhalo kontrolní pravomoci Úřadu pro ochranu osobních údajů, což ale zákon nepředpokládá. Nejistá je také reálná kontrola ze strany parlamentu. V zákoně jsou totiž některé vágní formulace, které mohou mít za výsledek, že se Vojenskému zpravodajství v oblasti řízení kybernetických hrozeb bude dařit vyhnout vnějším kontrolám. Na závěr dovolte připomenout ještě jeden aspekt týkající se toho, že v poměrně nedávné minulosti byli pravomocně odsouzeni dokonce dva bývalí ředitelé Vojenského zpravodajství - Ondřej Páleník a Milan Kovanda. To také napovídá, že by Vojenské zpravodajství nemělo dostat větší pravomoci, než má v současné době. Hnutí Svoboda a přímá demokracie přijetí tohoto zákona nepodpoří. A možná ještě malá sonda do vašeho svědomí. A přitom je to anonymní zjišťování o styku - no, kolik těch rukou? Moc jich nevidím. Už je to lepší, ale pořád to není ani polovina. A přitom chceme podpořit takovéto velké narušení svobody ve virtuálním světě. Dávám návrh na zamítnutí návrhu zákona v prvním čtení.
Ale je to pouze do konce tohoto roku. Chráněným účtem se tam dostáváme na trojnásobek, je to nějaký kompromis. Čili ano, za poslanecký klub KDU-ČSL mohu jednoznačně sdělit, že návrh chráněného účtu podporujeme a věříme, že se podaří tímto způsobem nastavit jeden z parametrů, nebo řekněme jeden z nástrojů, jeden z instrumentů, jak do budoucna předcházet dalšímu prohlubování dluhových pastí. Byl tady ten návrh chválen, že má i souhlasné stanovisko vlády. Já jsem o tom textu diskutoval se zástupci České bankovní asociace. A to, podotýkám, i ve prospěch těch, kteří si budou ten chráněný účet zřizovat. A pokud tomu máme zabránit, tak není důvodu, proč by chráněný účet neměl být zřízen na počkání. Ale to samozřejmě řeší to, když budou chráněné účty někde evidovány. Ideálně samozřejmě, abychom drželi nějaký logický balík, tak v centrální evidenci exekucí. To zdůrazňuji. Proto, aby ten systém byl funkční, aby ho dokázaly administrovat i banky, protože tam ta spolupráce je nutná. I předkladatelé, autoři, tu věc komunikovali s Českou národní bankou, s Českou bankovní asociací. Tak my musíme skutečně dotáhnout legislativně ten výsledek takový, aby mohl skutečně začít fungovat.
Děkuji.
Nebudeme vetovat zkrácení lhůty.
Děkuji. Poslanec Marek Výborný.
Čili jsme schopni to i na půdě ústavně-právního výboru v rámci standardního projednávání opravit, podat příslušný pozměňovací návrh, který já jsem připraven konzultovat napříč poslaneckými kluby. Počkáme. Chtěl jsem říci, že určitě i s vědomím a souhlasem pana předsedy Faltýnka na příští říjnové schůzi dokážeme ten tisk třeba napevno zařadit tak, aby byl projednán, abychom to skutečně dokázali co nejrychleji v rámci lhůt dostat do Senátu, protože ta účinnost je důležitá pro všechny.
No bohužel. Takže znovu. Myslím si, že tady máme další dva sněmovní tisky, respektive především ten vládní, kde se právě objevuje i tento návrh.

Poslankyně Kateřina Valachová vystoupí v obecné rozpravě.
Takže z tohoto pohledu alespoň tento postup vítám a děkuji za něj. I tehdy ty debaty byly hodně podobné jako dnes.
Jsem rád, že máme tady takovou snahu o přijímání preventivních zákonů, to je naprosto v pořádku. To je sice hezké, nicméně pořád mi tam chybí to, že ty paramilitární skupiny by měly směřovat proti právnímu řádu této země a pohybovat se na nějaké nelegální základně, ale míří to opravdu jenom na lidi, kteří jsou legálními držiteli zbraní, kteří používají zbraně v souladu s ostatními předpisy, a nemíří vůbec na nikoho jiného. Není to prostě v tom znění, které jste navrhli, tam to prostě vůbec není. Můžete se ohrazovat, můžete nesouhlasit, ale to je také tak všechno, co můžete dělat. Ale tenhle zákon je dalším omezením.
A nyní pan poslanec Jiří Kobza v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Takže chci se přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který byl pod číslem 4481 zanesen do systému.
Pokud se nikdo nehlásí, končím podrobnou rozpravu. Ptám se, jestli je zájem po podrobné rozpravě o závěrečná slova. Není tomu tak. Není ani o čem hlasovat, protože nepadl v podrobné rozpravě žádný návrh, který bychom mohli hlasovat, a proto mohu ukončit druhé čtení tohoto návrhu. Prosím, pane místopředsedo, ujměte se slova.
Takže tolik moje úvodní slovo a současně se hlásím do rozpravy podrobné.
Jak tady bylo řečeno, garanční výbor byl výbor pro bezpečnost. Pověřuje předsedu výboru pro bezpečnost, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky - což se stalo. Zmocňuje zpravodajku výboru pro bezpečnost, aby s tímto usnesením seznámila Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Nyní mi tedy, kolegyně, kolegové, dovolte ve stručnosti seznámit vás s velmi obsáhlými změnami, které výbor navrhuje přijmout. Jde sice o postup, který je v rozporu s revidující směrnicí, ale na druhé straně dodržení požadavku směrnice představuje tzv. pravou retroaktivitu, což na výboru pro bezpečnost považujeme za nepřijatelné. Tlumiče hluku výstřelu by se měly po přijetí těchto návrh přesunout do kategorie B a zavedení možnosti vydávání povolení pro jejich nabývání do vlastnictví a držení. Vyjmutí noktovizorů ze zakázaných doplňků zbraní. Další úprava je úprava trestání držitelů zbrojních průkazů skupiny D v případech, kdy zapomenou včas donést posudek o zdravotní způsobilosti, což jsou, když to řeknu laicky, tak to jsou profíci.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Je to návrh pod číslem 6352, ke kterému se také hlásím, který zavádí pravidelnou valorizaci slevy na poplatníka podle průměrné mzdy. Děkuji za podporu těchto návrhů.
Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Je to návrh zpravodaje pana poslance Karla Raise, abychom zkrátili lhůtu pro druhé čtení na 12 dní. Návrh byl přijat. Přejdeme k dalšímu bodu. Jedná se o Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr obrany Lubomír Metnar.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi představit návrh zákona o Vojenském zpravodajství. Novela doplňuje systém obrany státu v reakci na reálné hrozby v kybernetickém prostoru. Legislativní návrh proto řeší možnost náležité reakce a adekvátně reagovat státu a zajistit tím obranu státu a jeho obyvatel. Na základě tohoto návrhu bude stát oprávněn aktivně odvrátit kybernetické útoky ohrožující jeho základní fungování a podstatu. Obranu však nelze vykonávat bez možnosti detekovat, že vůbec dochází nebo se bezprostředně schyluje ke kybernetickému útoku, a dále bez možnosti zajistit identifikaci útočníka, nebo alespoň zdroj, odkud útok přichází. Na základě tohoto zákona by Vojenské zpravodajství získalo nové nástroje, které doplní stávající schopnosti detekovat kybernetické útoky. Zákon jasně vymezuje, jak pozitivně, tak i negativně, co tyto nástroje mohou a co naopak nemohou. Rozhodně se nejedná, a to bych chtěl zdůraznit, o plošný monitoring, ale pouze o cílenou detekci kybernetických útoků. Tento bude jmenován vládou na návrh ministra obrany, a to po projednání ve výboru pro obranu Poslanecké sněmovny. Návrh zákona byl ještě před jeho předložením Poslanecké sněmovně konzultován se všemi poslaneckými kluby zastoupenými v Poslanecké sněmovně. V létě vznikla společná platforma, na které se aktivně podíleli zástupci soukromé sféry, zejména svazu obchodu a průmyslu (?), operátorů a poskytovatelů internetového připojení. Vyústěním je konsenzuální návrh, který bude předložen jako pozměňovací návrh. V rámci projednání ve výboru tedy bude možné vyřešit vybraná ustanovení, která mohla budit obavy, tak aby se jednalo o moderní právní předpis, nastavující jednotlivé role na spolupráci při obraně našich občanů. Hlavním cílem návrhu je, abychom byli schopni adekvátně reagovat na reálná ohrožení. Smyslem navrhovaných změn tedy v žádném případě není snaha o omezení svobody občanů, ale naopak jejich obrana vůči útokům a hrozbám mířícím právě proti jejich základním právům a svobodám.
Děkuji vám za pozornost.
Prosím, máte slovo.
Já jsem chtěla vaším prostřednictvím reagovat na paní poslankyni Aulickou, protože tady jasně zaznělo to, že ten návrh v některých ohledech postupuje přesně opačně, než bychom si i my, i vy přáli. Já si myslím, že z hlediska časového úseku je ten můj návrh velmi shovívavý a lepší, než by byla ta verze, o které tady hovořil pan poslanec Výborný. Kdyby nám to vracel Senát, přehlasovávali jsme to, trvalo by to mnohem déle.
Pan předseda Faltýnek s faktickou poznámkou.
Děkuji za slovo. Tady ta hádka zde přítomných dam je naprosto zbytečná. Naprosto zbytečná. Já jsem přece dneska ráno na grémiu za náš klub navrhl zařadit tento bod po dohodě s předkladateli s tím, že naše ambice je projednat tento bod, co nejdřív to půjde, tak aby to začalo platit od 1. ledna.
A v tuto chvíli končím obecnou rozpravu. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako výboru garančnímu? Není tomu tak. Budeme hlasovat o přikázání garančnímu výboru. Návrh byl přijat. Organizační výbor Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Takže teď přistoupíme na zkrácení lhůty. Padlo tady zkrácení lhůty o 50 dnů na 10 dnů. A posledním bodem programu, který máme, je Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele pan poslanec Mikuláš Ferjenčík, kterému dávám slovo.
Je to návrh poslaneckých klubů Pirátů, KDU-ČSL a STAN. A proč jsme ho předložili? Poslední poznámka k ústavnosti tohoto návrhu, která je velmi často diskutována. My máme za to, že by bylo problematické snižovat platy soudců, ale zachovat je na současné úrovni je ústavně konformní. Z těchto dvou důvodů jsme přesvědčeni, že tento návrh u Ústavního soudu obstojí.
Děkuji. Prosím pana zpravodaje, pana Milana Ferance, aby se ujal slova.